Návrh byl přijat.
Děkuji za slovo.
Nemá zájem vystoupit. Otevírám tedy sloučenou rozpravu. Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které se hlásí paní místopředsedkyně Richterová. Paní místopředsedkyně, prosím.
Jde samozřejmě o lidi, kteří díky své odvaze a důrazu na poctivost mohou zachraňovat nejenom značné částky veřejných peněz, ale také lidské životy. Je velice důležité, abychom si uvědomili, že to musí být efektivní. A zase, co je prokázáno, že funguje, jsou právě ta často nepodepsaná, často anonymní oznámení. Já jsem si vědoma toho, že se bude hledat shoda, aby to v praxi co nejlépe fungovalo, jsme teprve v prvním čtení. A také se právě dostavil pan kolega Michálek, který se tomu podrobně věnuje, takže jenom shrnu - praktické zkušenosti z minulosti ukazují, že je potřeba to opravdu vyladit.
Děkuji za slovo. Já opravdu jenom stručně doplním kolegyni. Zejména jsem chtěl poděkovat panu ministrovi, že návrh připravil, i za jeho krásná slova o tom, že whistleblowing je fundamentální nástroj boje proti korupci, protože to je opravdu velká pravda. Návrh zákona si myslím, že obsahuje ještě další dvě věci, o kterých bude větší diskuse.
Děkuji.
Tam jde skutečně o to, minimalizovat nějaké složité váhání, aby ten člověk skutečně do toho nešel s tím, že z toho bude mít akorát problémy. Je to tak, že přibližně to vychází asi čtyři oznámení na školu ročně, takže není to opravdu žádná velká zátěž. Takže to je ta druhá problematika. Také jsme se báli toho, že to bude mít obrovské důsledky pro český právní systém, a ten reálný dopad je spíše omezený z praxe.
Děkuji, velmi stručně. Tady se bavíme třeba o přestupcích proti majetku, které odlišuje od krádeže opravdu třeba jenom výše škody.
Já jsem se vůbec nechtěl plést do kauzy Dozimetr, ale když poslouchám tu debatu, musím. Je to takový určitý příklad něčeho, jak to nemá být. Fungovala a funguje nějaká rada třeba v Praze. Co nám ukázal ten pondělní rozsudek soudce Šotta? Já jenom volám po tom, abychom v politice řešili věci politickými prostředky, nikoliv trestním právem prostřednictvím policie.
Pane poslanče, prosím.
To je první poznámka. Druhá, ale která mě zlobila možná trošičku víc, od pana kolegy Michálka.
Děkuji, vážený pane předsedající. Mě ta debata velmi zaujala a nejvíc mě zaujalo, vaším prostřednictvím, pane předsedající, co říkal kolega Michálek, že kdyby fungoval oznamovací systém v dopravním podniku. Já se domnívám, že kdokoliv může oznámit trestný čin, a jestli si myslíme, že budeme dělat speciální instituce v nějakém větším rozsahu, aby se mohla ohlašovat trestná činnost, to snad ne. Ale oznamovací systém, promiňte, pro mě to bylo trošku moc. Nelíbilo se mi to vyjádření.
Do třetice. My tady diskutujeme tyhle obecné politické aspekty, ale ta novela už dávno měla být schválena. Omlouvám se.
Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Feranec. S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Benešík. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty k faktické poznámce.
Děkuji za slovo.
To byla faktická poznámka pana kolegy Benešíka.
Je to součást voleb, nějaké diskuse o volbách? Já tady znovu opakuji, ano, byla to vláda Miloše Zemana, byla to vláda sociální demokracie, která přivedla tuto zemi do NATO, a za pár dní NATO vybombardovalo Jugoslávii. Prezident republiky, tehdejší premiér Zeman, se za to omluvil. Omluvil se za to. To, že dneska Bašta kandiduje a má na to také svůj názor, není nic. To znamená, já se ptám pana kolegy Benešíka, tak co? Změnili jste názor? Tak mi pojďte říct... Řekněte, že jste změnili názor.
Náš názor je úplně stejný, neměnný, a samozřejmě reflektujeme současnou realitu, která existuje.
Pan poslanec Foldyna se hlásí.
Neuznáváte Kosovo?
V tuhle chvíli neeviduji žádnou faktickou poznámku, ani nikdo další se do obecné rozpravy nehlásí. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty k faktické poznámce.
Osobně jsme se tam setkali se skupinou mladých lidí, kteří velice touží přiblížit se Evropské unii a NATO. Všichni víme, že kremelský vliv i v současnosti je v Srbsku velmi silný, a právě té naší demokratické západní civilizace. Realita je velmi složitá. Drtivá většina obyvatel Kosova jsou etničtí Albánci, to taky víme. Nejsou to Srbové, ale lidé, kteří používají albánštinu. A je tam silná touha přiblížit se našemu západnímu demokratickému společenství, takže já budu hlasovat pro přijetí této smlouvy.
Obecnou rozpravu tedy končím. Ptám se, zda je zájem v tuto chvíli o závěrečná slova? Budeme tedy hlasovat o přednesených návrzích. Mezitím načtu omluvy. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh byl zamítnut. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Je někdo, kdo navrhuje ještě další výbor k projednání? Jako další bod, kterým budeme pokračovat, je bod číslo
Dobrý den.
Výsledkem je tedy to, že před vás dnes s pokorou a zároveň ohromnou nadějí předstupuji s novelou zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Na základě sledování a zjišťování situace v praxi bylo vyhodnoceno, že existuje vysoké riziko - a pozor, tady to je to nejdůležitější - vzniku závislosti na nikotinu. Výsledky toxikologických studií ukazují, že obsah škodlivých a potenciálně škodlivých látek je výrazně nižší než u orálního tabáku, a to je potřeba zdůraznit. Stále jsou nikotinové sáčky v uvozovkách zdravější než běžná cigareta, pro naše děti obzvlášť. Ale my chceme dosáhnout toho, aby samozřejmě neužívaly ani to, ani to. Z toho odpadly dnes už nikotinové sáčky. Konkrétně se proto v této novele navrhuje zavedení zákazu prodeje nikotinových sáčků osobám mladším 18 let, včetně úpravy prodeje tohoto výrobku způsobem obdobným, jakým jsou řešeny právě tabákové výrobky, elektronické cigarety a bylinné výrobky určené ke kouření, a to s využitím stávajících kontrolních orgánů a zaužívané praxe. Obaly nikotinových sáčků už dnes obsahují, a včera jsem tomu dotazu čelila, obsahují většinou přeškrtnutou osmnáctku, nicméně není vymahatelná jakákoliv kontrola a jsou prodávány i dětem mladším 18 let. Zároveň i obaly vypadají v mnohých případech tak, že rodič nebo třeba učitel nepoznají, že nejde o žvýkačky, ale že jde právě o nikotinové sáčky. Poslanecký návrh prošel dotčenými orgány, které vydaly různá stanoviska. Myslím, že se k nim vyjádří určitě ještě paní zpravodajka. Tato vyhláška již byla schválena a vejde v platnost od 1. července tak, aby se výrobci stihli připravit. Děkuji Ministerstvu zdravotnictví, koaličním poslancům v čele s Josefem Flekem, kterého nevidím, paní profesorce Věře Adámkové, kterou taky nevidím, všem, kteří se zúčastnili kulatého stolu, paní hejtmance Petře Peckové a všem ředitelům, učitelům a prodejcům. A na závěr bych chtěla jenom poprosit vás všechny, co tu jste, anebo co mě vidíte a vnímáte. A ještě poslední bod. Byla bych vám velmi vděčná. Náš úkol je minimalizovat rizika a dopady, obzvlášť když se to týká našich dětí.
Ještě bych chtěla říci, že v podrobné rozpravě jsem od legislativy dostala legislativně technické úpravy, které budu muset v podrobné rozpravě načíst tak, aby bylo všechno správně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh už podrobně představila navrhovatelka, kolegyně Ochodnická, přesto ještě krátce vystoupím se stanoviskem klubu Pirátů. Hlavním cílem tohoto návrhu je zabránit prodeji nikotinových sáčků dětem a mladistvým do 18 let. Přesto si je dnes může koupit kdokoliv bez jakéhokoliv omezení. Koncentrace nikotinu v sáčcích je přitom často vyšší než u jiných tabákových výrobků. Nejviditelnějším rizikem je rychlý nástup silné závislosti. To je provázeno vznikem tolerance, což uživatele nutí neustále zvyšovat dávku. U dětí je to nebezpečí ještě o to větší, že nejenom že se u nich rychleji vytváří fyzická závislost, ale navíc nikotin může poškodit vývoj mozku, protože je pro nedovyvinutý mozek neurotoxický. Současně je ale potřeba říci, že nikotinové sáčky jsou pro dospělého kuřáka méně škodlivé než klasické cigarety a jako takové mohou být tedy účinným prostředkem při odvykání kouření. To všechno jsou velmi silné důvody pro to, aby byl prodej těchto sáčků regulován tak, aby byl umožněn pouze dospělým. Požadavky na kvalitu a na množství jsou totiž klíčové při předcházení škodlivého užívání.
Děkuji, paní poslankyně.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Ono se to samozřejmě týká i vzdělávání. Děkuji za odpověď.
On má Západočeskou univerzitu a má krásnou budovu v Chebu. Proč neotevře ročníky v Chebu? Pokouším se o to mnoho let a pan děkan prostě bohužel nechce. O tom to je.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Děkuji a nyní se do rozpravy přihlásil pan ministr. Prosím, máte slovo.
Souhlasím s tím, co tady zaznělo, vaším prostřednictvím, od pana poslance, že opravdu vždycky záleží na zřizovateli a managementu, vedení, majiteli toho zdravotnického zařízení, jakou dělá nebo nedělá personální politiku, zda podporuje některé obory, nepodporuje, jaké nastaví u soukromníků mzdy, u krajských zařízení také často mzdy, platy jsou dány tabulkami, ale ty mzdy jsou důležitější, protože bereme mzdu, nebereme jenom plat. To ale víme všichni z nás a asi víme, že to tak je. To, co ministerstvo může, tak může maximálně prosit, žádat děkany lékařských fakult, protože lékařské fakulty nepatří pod Ministerstvo zdravotnictví.
Zároveň tady připomínám, že ve stejné nebo velmi podobné situaci jsou i jiné látky.
Děkuji, pane poslanče. Zatím jste poslední, kdo byl přihlášený do obecné rozpravy. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Brázdil. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za dodržení času. Nyní se do obecné rozpravy nikdo nehlásí. Kouknu se do sálu, jestli se někdo nehlásí z místa. Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova v tuto chvíli? Mezitím jsem zagongoval, aby se mohli do sálu dostavit i ostatní poslanci. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Můžeme tedy v našem jednání pokračovat. Děkuji pěkně. Nikdo jiný se do podrobné rozpravy nehlásí, podrobnou rozpravu tedy končím. Ptám se na zájem o závěrečná slova? Přistoupíme tedy k hlasování o jednotlivých legislativně technických úpravách. Já možná poprosím paní zpravodajku, aby ještě u stolu, aby u mikrofonu se mnou prošla hlasování jednotlivých technických úprav. Zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro takovou proceduru? Kdo je proti? Schválili jsme si proceduru, respektive to, že legislativně technické úpravy budeme hlasovat vcelku. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Legislativně technické úpravy tak, jak byly načteny, jsme přijali. Ano, zaevidoval jsem zájem o odhlášení, tak vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se identifikačními kartami opětovně přihlásili. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh takového usnesení? Končím projednávání tohoto bodu číslo 84 a děkuji navrhovatelce i zpravodajce za jejich práci. Připomenu, že se vrátíme do jednací místnosti ve 14.30, kdy bude následovat bod číslo 137, a sice ústní interpelace.
No, úplně stejně, a proto jsme začali už v loňském roce chystat podobně zamašličkovaný balíček, který bychom chtěli představit. Ale tady je to daleko složitější, protože budeme muset vybrat ty profese, kterých se to bude týkat, jestli to bude jenom všeobecná sestra. Samozřejmě budeme muset debatovat o tom, jak propojit, což znáte ze zdravotního výboru, profesi praktická sestra, která je unikátní v České republice, jinde není, s profesí všeobecná sestra. Vzpomeňme si na minulé období ty debaty o tom, jak dál v nelékařských zdravotnických profesích. Ty debaty byly velmi bolestivé, byly náročné a budeme v nich pokračovat. Ten první krok je posílit pozici řekněme sester a lékařů na trhu práce, zatraktivnit mladým sestrám, mladým lékařům to, aby si tu profesi vybrali. A ono to s tím souvisí. Zaměstnali jsme několik handicapovaných a ono se to ukázalo jako velmi správná cesta. Tedy to rozhodnutí, jak v loňském roce budou rozdělena místa pro absolventy, to již padlo včetně peněz, kolik na to půjde, to padlo již v roce 2021 v době, kdy já ministr nebyl. Já jsem to mohl jenom zkorigovat z těch vrácených míst a všechna vrácená místa jsem po dohodě s asociací lékařů, praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost rozdělil právě do těchto dvou oborů a začal jsem vlastně už někdy v březnu diskuse s těmito obory, jak dál a jak podpořit to, aby si více absolventů lékařských fakult vybralo to, že se budou specializovat jako praktičtí lékaři pro dospělé a praktičtí lékaři pro děti a dorost. První, co jsem musel zjistit, jaký je mezi zájemci lékařských fakult obecně o tyto dvě profese zájem. Rezident rovná se absolvent lékařské fakulty zařazený do předatestační přípravy. Každý lékař, který pracuje kdekoliv a nemá atestaci, je na celém světě označován jako rezident. A některé země včetně České republiky pak část těchto rezidenčních míst hradí ze státního rozpočtu tam, kde těch rezidenčních míst pro tyto absolventy není vypsáno dost. Proto jsem rozhodl, aby od letošního roku tyto platy byly kompletně hrazeny ze státního rozpočtu. V předchozích letech se to pohybovalo kolem 700, 710 milionů korun. Současně bych chtěl, abychom zrušili některé povinné kurzy ve vzdělávacích programech, které vlastně dublují to, co se učí studenti lékařských fakult. Máme zkoušky, máme dokonce simulační centra, kde se to učí ti studenti, a přesto máme v předatestační přípravě znovu kurz první pomoci, kteří si zdravotníci, zdravotnická zařízení, musí platit.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Poté bychom případně pokračovali dalšími body dle schváleného pořadu schůze. Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu číslo 137, což jsou ústní interpelace. Nyní se chci zeptat, jestli chce někdo vystoupit k pořadu schůze? Ano, mám tu s přednostním právem pana předsedu Bendu.
Obávám se, že jedna z těch smluv se teoreticky může zaseknout. Takže toto je můj návrh, aby bod, který je dnes jako bod třetí, byl jako bod první.
Další je přihlášen pan předseda Fiala.
Děkuji za slovo. Je to sněmovní tisk číslo 8, prvé čtení.
Děkuji. Tento návrh na změnu pořadu schůze byl přijat. Jako další návrh jsem zaznamenal návrh pana předsedy Fialy, abychom dnes v 18 hodin projednávali bod číslo 24, což je ústavní zákon o referendu. Návrh nebyl přijat.
Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Já vás pouze rychle seznámím s výsledky včera proběhlých voleb. Zastupuji zde náhle onemocnělého kolegu a předsedu volební komise Martina Kolovratníka. Pro jednotlivé kandidáty byly odevzdány následující počty hlasů: kandidát Jiří Dohnal - odevzdáno 90 hlasů, kandidát Oldřich Šesták - odevzdány 3 hlasy, kandidát Ondřej Zicha - odevzdáno 60 hlasů. V prvním kole volby byl zvolen kandidát Jiří Dohnal a volba tím končí. Druhá ze včera proběhlých voleb byla volba člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky. V prvním kole volby byl zvolen kandidát Kamil Galuščák a volba tím končí.
Tehdy vystoupil pan ministr Stanjura s úvodním slovem. Poprosím zpravodaje pro první čtení, pana poslance Jiřího Havránka, který na úvodní slovo pana ministra tímto naváže. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, i ode mě vše dobré v začínajícím roce. Cílem tohoto návrhu je do jisté míry upravit fungující model správy místních poplatků tak, aby byl jednoduchý a administrativně nenáročný. Dopady na veřejné rozpočty jsou očekávány pozitivní.
Děkuji panu poslanci za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které se zatím hlásí paní poslankyně Ožanová. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Děkuji.
Budu velmi stručný. Tenhle zákon je docela sledovaný médií. Dnes snad dojde k tomu, že zákon - návrh zákona - přijme Sněmovna do svého projednávání. Když občas čtu ty šílené kritiky různých návrhů zákona, ty ještě nejsou ve Sbírce a ve Sbírce zákonů se mohou objevit úplně v jiné formě, než v jaké je čtou někteří čeští novináři a některé organizace teď.